Nyní na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Jan Čižinský a připraví se poslanec Leo Luzar.
Tady sice jsem viděl gesto kolegy Nachera, ale tak to je.
Nyní vystoupí poslanec Leo Luzar, zatím poslední faktická poznámka, takže se připraví pan poslanec Lukáš Kolářík.
Tak buď jste v tom třetím čtení při projednávání neříkali pravdu, nebo teď neříkáte někdo pravdu.
Ještě jednou dobrý večer všem. Dnešní zákon měl 198 paragrafů a nový má 335, mění 58 dalších zákonů a zřizuje Ústav regionálního rozvoje.
Děkuji. Nebo zpravodaj výboru pro veřejnou správu, pan poslanec Ivan Bartoš? Také nevidím zájem. V tom případě otevírám rozpravu a jako jediný je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Luzar. Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Ondráček, takže panu poslanci Luzarovi nemohu dát slovo. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím reagovat. Takže prostě my s tím teď nemáme problém. Vy možná ano, ale to je prostě těžké, jestli to vůbec pochopíte.
Děkuji a nyní pan poslanec Luzar, který je řádně přihlášen v rozpravě. Prosím.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byť jsem chtěl začít svůj proslov jinými slovy, navážu na kolegu právníka a budu hovořit teď jako technik.
Požádám vaše kolegy napříč o větší klid.
Já se pokusím být technicky přesný a vysvětlit, k čemu došlo. To, co proběhlo při schvalování třetího čtení, souvisí opravdu s návrhem, který se objevil v pozměňovacích návrzích a který dle našeho názoru absolutně nesmyslně prošel -
Děkuji. Prosím, pokračujte.
Děkuji. Pokusím se tedy navázat na svou řeč. To, co se stalo v rámci třetího čtení a co vyprovokovalo naši jasnou a tvrdou reakci, byla určitá snaha předkladatelů v rámci pozměňovacího návrhu dát do českého právního řádu věci, se kterými jsme zásadně nemohli souhlasit. Tak jsme i vystoupili a toto jsme obhajovali. Jsem komunální politik dlouhá léta a vnímám ta rizika a velké problémy, které to způsobilo, ale nechci tu diskusi do toho zavádět. Vrátím se k tomu základnímu, co jsme kritizovali. My jsme byli schopni překousnout drtivou většinu věcí, které byly v rámci pozměňovacích návrhů, protože jsme tu diskusi obsáhle vedli na hospodářském výboru. Jsou tady svědci, kteří mi můžou potvrdit, že jsme se opravdu velice pečlivě tím zabývali a jednotlivé body a paragrafy jsme probírali. To, co pro nás bylo opravdu závažné, to je to přímé osvětlení, a proto jsme také vyvolali to jednání. Chci na to upozornit. Náš dlouhodobý stranický cíl, Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě toto prosazuje, je vrátit opravdu závaznost československých a českých státních norem. Ony pro laiky v chápání jsou pouze doporučující, pokud nějaký právní předpis neurčuje jejich závaznost. Kdo se někdy zabýval technikou, vnímá, že normy mu slouží jako pomoc pro projektování, pomoc při přístupu k něčemu, ale pouze když se odkaz na tuto normu objeví v právním předpise, ať již zákoně, nebo vyhlášce, tak se stává tato norma teprve potom závaznou a je povinnost toto dodržovat. To, co proběhlo v rámci stavebního zákona, znamená, že se tato československá státní norma, a já vám ji budu citovat, ČSN 730580-2, stane závaznou a budou všichni povinni ji dodržovat. A teď se bavme o stávajícím stavu, kdy jsou rozdílné pražské stavební právní předpisy, které o tom hovoří, a jiné stavební předpisy obecné měst a obcí, které nemají tuto výsadu Prahy, kdy jsou v rozporu tady v těchto záležitostech a posuzují ty věci trošku rozdílně.
Fakt je, že mimo veřejné zdravotní pojištění jsou postaveni i cizinci s dlouhodobým pobytem, pokud nepracují pro českého zaměstnavatele. Typicky to jsou třeba živnostníci a jejich děti, děti cizinců s dlouhodobým pobytem a senioři nebo osoby, které sem přišli za účelem sloučení s rodinou. A skutečně bych chtěl kolegy vyzvat, aby se přiklonili k názoru nejenom těch jmenovaných, ale jak už jsem zmínil, tak i tří ministrů této vlády. Myslím si, že by to bylo možná systémovější řešení než pozměňovací návrh, tuším že dvou poslanců.
Děkuji.
Děkuji za slovo. No, slyšeli jsme toho hodně, v podstatě se nám vrací jako bumerang - my jsme tady schválili něco, teď se nám to vrací jako bumerang. Jenom k té tolik omílané nepravdě, která se má stát pravdou, o té monopolizaci. Je to nesmysl, protože samozřejmě se to vztahuje... Takže tady dochází ke zmatení, čili já tady mám vyjádření ÚOHS k tomu pozměňovacímu návrhu, že není v rozporu. Takže tady vám jenom můžu ukázat, jakým způsobem náborují. Tady je v ruštině vytištěný náborový letáček, že za 3 000 korun na rok pojistí pojištěnce. Takže já mluvím jenom z praxe.
Znovu říkám, je to otázka cizinců s trvalým pobytem.
Faktické poznámky.
Tam se prověřuje, že ten člověk má čistý trestní rejstřík, že tady daní a tak dále.
Prosím.
Ta úprava nepředjímá žádnou turistiku, ale to, že dítě zde narozené vstoupí do veřejného systému zdravotnictví, a předjímá to, že zákonný zástupce to za něj bude hradit.
Svolal jsem kolegy do sálu. Přihlaste se prosím svými kartami.
Mimo jiné, v tomto zákoně se podařilo dát do závaznosti bezpečnostní prvky. Týká se to hlavně hasičů a jejich předpisů, ale i dalších. Ostatní mohou být na diskusi, ostatní mohou být na jednání a vysvětlování, ale všechny věci související s bezpečností v rámci staveb by měly být závazné. Prostě proto jsme přijali tento návrh, protože ministerstvo vyslyšelo a zezávaznilo české a československé státní normy, které zabezpečí pro občany jistější a jasnější přístup v rámci podmínek bydlení. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik přihlášek. Nejdříve jsou to faktické poznámky, ty jsou tři, jako první pan poslanec Ondráček, poté pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče.
Dokázali jsme všechno, dneska nedokážeme vůbec nic. Byla dobrá, a proto my jsme se tentokrát o ni opřeli a říkáme, je to dobře a ta československá nebo česká státní norma pro podmínky bydlení je pro nás důležitá.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já jsem se smál, až jsem se za břicho popadal. Samozřejmě to je věc KSČM. Já bych to nekomentoval, mně to nepřísluší, je to nějaká věc nějaké elementární sebeúcty kolegyň a kolegů.
Nyní pan poslanec Michálek, poté opět s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček.
Takže určitě velmi rád budu diskutovat s vámi na toto téma.
Mně se to líbí, že prostě Piráti rozumí všemu, jsou ti nejchytřejší tady a chtěli by tuto republiku řídit. Takže děkuji.
Nyní je přihlášen pan poslanec Jurečka z místa již před nějakou dobou.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já si neodpustím jednu věc.
Ve stejném smyslu se vyjádřil jak pan ministr zdravotnictví, tak paní ministryně financí.
Děkuji. Případné jiné diskuse prosím převeďte do předsálí.
Jsem zvyklý mluvit v tichu, takže se mi špatně mluví v takovém hluku. Ale abych splnil svoji povinnost... Tento výbor přijal tři pozměňovací návrhy. Jeden byl drobný legislativní, když v návrhu zákona byl obsažen paragraf očíslovaný číslem, který již zákon obsahoval. Třetí jej projednal náš výbor pro zdravotnictví a ten přijal pouze jeden pozměňovací návrh, a to již citovaný návrh u výboru pro zahraničí - odstranění faktického monopolu pojišťovny VZP a nahrazení novým registrem zdravotního pojištění.
Děkuji. Nevidím takový zájem.
Měl jsem nachystané tři dopisy. Odstranění monopolu je jednoznačným kladem senátní verze. Česká asociace pojišťoven ve spolupráci se Senátem navrhla též řešení pro situace, kdy v České republice čerpají zdravotní péči cizinci, kteří neplní svou povinnost být soukromě pojištěni a za jejichž péči tak vzniká v nemocnici dluh. Tento návrh České asociace pojišťoven konzultovala s Ministerstvem vnitra. Senátní návrh registru jednoznačně přispěje ke snížení počtu případů, kdy jsou cizinci na území České republiky nepojištěni. V neposlední řadě senátní návrh zavádí pro nezletilé děti cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu povinnou účast v systému veřejného zdravotního pojištění. Rodiče dětí, což jsou obvykle cizinci, kteří v České republice pracují, budou za své potomky do veřejného zdravotního pojištění odvádět pojistné. Díky tomu bude bez negativních vlivů na systém veřejného zdravotního pojištění dětem rodičů s dlouhodobým pobytem, kteří jsou často důležití pro chod naší ekonomiky, zabezpečena lékařská péče i v případě jejich nepojistitelnosti v systému soukromého pojištění. Takový systém výrazně omezí vznik pohledávek zdravotnických zařízení z důvodu neuhrazené zdravotní péče. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, za podporu senátní verze zákona vám děkuji. Stejnou argumentaci vede pan ombudsman pan doktor Stanislav Křeček.
Ptám se, kdo je pro?
Tomu fakt nerozumím.
Kdo je proti? Já vám děkuji. Zákon jsme tedy schválili v původní sněmovní verzi.
Já jsem si myslel, že největším překvapením dnešního dne bude komunistická strana, ale mýlil jsem se. Největším překvapením pro mě dneska je hnutí ANO. Naprosto nepředvídatelné. Lžete stejně jako komunisti! Ministryně financí posílá dopis a doporučuje hlasování. Jste stejní jako komunisti, tak to je.
Ano, děkuji. Pak bychom pokračovali případně dalšími body z bloku třetích čtení.
Já jsem chtěl, vaším prostřednictvím, reagovat na kolegu Ondráčka. Myslím si, že urážky by si mohl nechat od cesty. Ale na druhou stranu chápu, že si chce poslední období komunistů v české Sněmovně užít.
Ale nikdo z kapely Visací zámek zde není, tak já hájím dobré jméno kapely Visací zámek.
Reaguji na probíhající diskusi v souvislosti s jednacím řádem. Ta poznámka zde zazněla, já na ni reaguji, neodchýlil jsem se od jednacího řádu. Milí kolegové z komunistické strany, Milada Horáková taky byla v Národní frontě. Je třeba říct, že to stejné potkalo sociální demokracii, která teď trpně snáší to, že díky vašim hlasům jsou mnohdy přehlasováni. To je totiž o tom, že nedržíte slovo. Podvedli jste lidi, podvedli jste svoje voliče.
Já tady tři roky, nebo vlastně už čtyři roky poslouchám, že největší čert v této zemi je sociální demokracie. Ani si neumíte přestavit, kdy jsem svědkem okamžiku, kdy první moment, kdy nejsme součástí toho, že se tady na nás blije kýbl špíny, ani nevíte, jak si to užíváme. Děkuji za to, protože to je docela fajn večer alespoň pro sociálního demokrata.
Já bych znovu vyzval, abychom se vrátili k meritu věci. Nicméně hlásí se pan poslanec Bartošek.
Jednoduchá věc, poslední poznámka z mojí strany. Můžete se tady historií ohánět do nekonečna, ale to, že dneska a při tomhle hlasování jste lhali a zradili svoje voliče, to vám nikdo neodpáře. To je to, o co se tady jedná, proto se tak bráníte, proto tolik na nás útočíte, protože jsme vás chytli při lži.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pojezný. Z dnešního jednání se od 19.15 do 20.15 omlouvá pan poslanec Kopřiva.
Já se omlouvám, že budu vystupovat, ale my jsme zradili, vážený pane kolego, přes pana předsedajícího, pouze vaše voliče, nikoho jiného.
Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky? Pan poslanec Kolovratník? Nevidím zájem. Pan poslanec Bartoš? Pan poslanec Benda? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Takže otevřeme bod číslo Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do pošty. Poprosím o klid v sále. Jak jsem již několikrát předtím připomenul, máme v tuto chvíli odhlasované jednání až do zítřejšího rána. Samozřejmě je možné to změnit nějakým procedurálním návrhem.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Novela zákona o pobytu cizinců prošla Poslaneckou sněmovnou.
Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých. Prosím vás pěkně, co se stalo za měsíc a půl? Tenkrát neřekl nic v tom svém vystoupení: Dokázali jsme tady prosadit stavební normy, je to skvělý zákon, budeme ho podporovat. Protože od té doby se za ten měsíc a půl nic nezměnilo, ten tisk zůstal stále stejný. Tu logiku tedy marně hledám. Jestli to někdo pochopil, jestli voliči KSČM pochopili obrat za měsíc a půl, proč tehdy tak špatný zákon, návrat do středověku, ani zmínka o státních normách, není možné podpořit. Dnes skvělý zákon s prosazenými stavebními normami s radostí komunisti podporují.
Já jsem se pokusil to vysvětlit. Kdyby ministerstvo nereagovalo na to, co jsme tady říkali, nebyla by podpora tohoto hlasování.
Doufám, že to všichni kolegové, kteří se ptali, slyšeli.
Vy tam jezdíte džondýrem a děláte si tam nějakou mediální publicitu, tam, co tam chudáci jsou. Je to trapný, co tady předvádíte.
Pan předseda Bartošek bude vystupovat.
Nemohu jinak, kolego Ondráčku, prostřednictvím pana předsedajícího. Chytli jsme vás při lži. Chytli jsme vás při tom, že jste lhali. A o tom to všechno je. Lhali jste v minulosti, lžete teď. Vy prostě jiní nebudete!
Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Ondráčkovi. Byl bych rád, kdybyste si ty přiblblé poznámky na úkor našeho předsedy nechal od cesty. Na rozdíl od vás on neváhal a pomáhal tam, kde bylo potřeba. Prostě ta koalice tady od začátku byla. To, že tam jste trošku nevybrali zatáčku ve třetím čtení, prostě byla realita.
Takže k věci, reaguji na průběh rozpravy faktickou poznámkou, tak, jak přesně podle jednacího řádu se má. Tedy prostřednictvím předsedajícího, směrem k panu kolegovi Bartoškovi a směrem vlastně k nám všem ostatním. On to musí všechno pan kolega Bartošek asi určitě dobře vědět. To jeho tvrzení o tom - komunisti, co čin a tak dál. Já jsem chtěl říct: Prosím pěkně, je tady mnoho hodin, už 20.35, tuším.
Podívejte se, můžeme se o tom bavit . Ano, děkuji kolegům za potlesk. Pane kolego, nebo páni kolegové, pojďme rozhodnout hlasováním. Chápu, že se vám to nemusí líbit, můžete dělat scény. Ale prostě teď je taková situace a přestaňte nás tady školit. My jsme prostě rozhodli, rozhodli jsme několika hlasy, proč jsme podpořili. Můžete se opřít do kolegů z SPD, proč tak hlasovali, můžete se opřít do kohokoli jiného. Je to prostě slabé, měkké. Poslední vystoupení a děkuji.
Prosím, pane poslanče.
Ne, pan Chroust je blbec. Ale máš i chytrý lidovce, třeba pan Ludvík. Každá politická strana má členy chytrý a hloupý." Obecná škola.
Myslím, že jsme se dostali opravdu daleko.
Taky jste podrazili voliče, taky jste na to pak zapomněli. A já znova na vás apeluji: Vážení kolegové, podpořte to, aby slušné a pracující rodiny dostaly pár stovek navíc na přídavku na děti, protože si to prostě zaslouží! Já vím, že vy tady preferujete ty nepřizpůsobivé, ale my preferujeme pracující rodiče s dětmi, a doufám, že to bude většina.